Pan předseda Radim Fiala - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Kalouska a pana poslance Benešíka. Já si myslím, že je potřeba nepoužívat to, že tady někdo lže, ale říkat argumenty, proč lže. Jsme na začátku této cesty. Na začátku cesty prvním patníkem, o který dnes zakopáváme, je fiskální pakt a my prostě říkáme, že ho nechceme, že ho nechceme ratifikovat a podepsat, že nechceme, aby nám díky fiskálnímu paktu úředníci z Bruselu kontrolovali státní rozpočet například, a říkáme, že to je jenom první krok. A už tento první krok na této cestě nechceme udělat a chceme mít tady sami pořádek.
Děkuji.
Byl jsem osloven, tak se pokusím zdvořile odpovědět. A ví to každý, kdo si to přečte, protože tam nic takového není. A promiňte, že nebudu lži říkat růže. Prostě je to lež, nedá se nic dělat.
Čeká se na to už nejméně osm let, nejméně dvě volební období. Je možnost se dostat k tomuto, nicméně slibovala to každá vláda, co já jsem v politice, těch deset let, ale furt to není, takže proto poslanecká iniciativa napravit aspoň tyto drobnosti.
Pan poslanec Marek Benda s přednostním právem.
Nevystupuji jako předseda klubu, vystupuji jako prostý poslanec Marek Benda. Já souhlasím s mnohými argumenty i svého ctěného kolegy Václava Klause, že volby se nemají dramaticky zjednodušovat. Já si myslím, že to opravdu tak být nemá. Nejsem příznivcem nějakých představ o elektronickém hlasování. Dokonce nejsem ani příznivcem představ o korespondenčním hlasování uvnitř naší země. A víte, že se tady začínají objevovat v souvislosti s tím, že se začalo říkat: bude jenom jeden volební den a zbytek bude nahrazen korespondenčním hlasováním.
Já také děkuji. Prosím jako první paní navrhovatelku, poté pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že to je něco tak zásadního, tak zásadní změna, a vůbec to nesouvisí s možností distančně hlasovat, že to je na úplně jinou debatu. Zazněly tady výtky třeba například k rozpočtu, který tímto bude nějakým způsobem zasažen. Spíše naopak nám jde o lidi, kteří se chtějí vrátit do České republiky, žijí v zahraničí třeba jen dočasně. Já vás tedy žádám o podporu toho návrhu, ať už k němu máte technické výhrady a chcete, aby se tam některé věci jasně zpřesnily.
Rád bych se ve vší úctě, ale se vší rozhodností ohradil proti tvrzení pana poslance Klause, že jsem snad svým vystoupením urážel jeho či jeho tetu. Ani jeho, tím méně jeho tetu, která svým pobytem v Austrálii projevuje nespornou míru racionálna, jsem zcela jistě neurážel. Naopak, jeho tetě, která žije v Austrálii, a mnoha podobným chci zpřístupnit jejich nezpochybnitelné ústavní právo, aby mohli volit korespondenčně a nemuseli jezdit na konzulát nebo velvyslanectví, což v tak velkých zemích, jako je Austrálie nebo Spojené státy nebo Japonsko nebo Čína, může být skutečně problém. Chceme jim usnadnit přístup k jejich ústavnímu právu, nebo nechceme? Ne ten přístup, který jim to usnadnit chce.
Následuje faktická poznámka pana poslance Válka. Pane poslanče, máte slovo.
Ještě jednou. Ale pro mě je to takové trošku déja vu. A ten důvod byl ten, že naším cílem by mělo být umožnit co největšímu množství voličů, aby se voleb mohli zúčastnit a aby u těch voleb mohli být. A umožnit jim to tak, aby ty volby byly korektní, objektivní a spravedlivé.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Protože to, že se tam nedostaví, když nemůže chodit nebo je nemocný, tak je naprosto skandální, protože on by měl přijít a své volební právo vyjádřit pouze tím, že se tam dostaví fyzicky. Já myslím, že to je tak absurdní, ta vaše argumentace, že se přímo nabízí říci: tak zrušme i tuto schopnost, protože pokud ten člověk se tam nedostaví, protože je nemohoucí, tak je to výraz jeho neúcty vůči volebnímu právu.
Děkuji. Paní poslankyně Pekarová Adamová.
A předtím jsem to tady taktéž použila. To jenom aby tady nezaváděl. Chci říci, že nejenom že se máme poslouchat, ale reagovat na ty věcné argumenty. To je jedna věc. Ověřte si prosím, že to není pravda. Můžete se podívat. Opravdu to tak není.
Pan poslanec Klaus.
Paní poslankyně Pekarová asi mluví o té opakované volbě, ne o té první. Co se týče Rakouska. Co se týče pana Bělobrádka, tak jsem se zatím vydýchal. Ale to je sprostý faul, tato argumentace. To nikdo nerozporuje. To je ten rozdíl mezi námi dvěma. Já miluji Českou republiku a nepovažuji to za racionální nebydlet v České republice. Pro vás je to jako ještě víc než ti lidé, co žijí doma. Tomu moc nerozumím. Tak byly to dvě zprávy.
Děkuji panu poslanci Klausovi. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Martin Baxa. Připraví se pan poslanec Bělobrádek, Kalousek, Výborný.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Já nemám v tuto chvíli ambici vstupovat do této možná trochu vyhrocené diskuse, jíž jsme tady svědkem prostřednictvím faktických poznámek. Osvobodila nás v roce 1945 americká armáda. Jsme na to patřičně hrdi a toto samozřejmě rádi prezentujeme. A i z toho důvodu do našeho města velmi často přijíždějí Češi, kteří žijí ve Spojených státech amerických. Já jsem měl příležitost české komunity ve Spojených státech navštívit a slyšel jsem, dámy a pánové, od nich velmi často výzvu k tomu, aby byla korespondenční volba zavedena. Jsou to lidé, kteří ve Spojených státech amerických žijí někteří dlouhou dobu, někteří krátkou dobu. Samozřejmě ten návrh může mít a asi má i nějaké nedostatky. Ale ten princip je podle mého názoru určitě správný , a proto jsem jej podpořil.
Druhá věc. Když dojdou argumenty, tak se jde ad hominem. To je také typické. No, logika je pořád stejná. Někdo má prostě objektivní potíže se fyzicky dostavit k volební urně ve volební místnosti. A je myslím už jedno, z jakých to je důvodů.
Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Je však komplexnější. Prosím proto Sněmovnu o podporu společného záměru pana Kaňkovského a mého a schválení pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden potom pod číslem 1539 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Třešňák.
Hezký den, vážení kolegové.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě v návaznosti na mého předřečníka kolegu Petra Třešňáka, který předkládá pozměňovací návrh na navýšení na 11 000 korun ve třetím stupni závislosti, budu se v podrobné rozpravě hlásit ještě k jednomu návrhu. Počítali jsme to, co se týče počtu osob, počtu osob v různých stupních postižení, podle čísel poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí. Takže tolik stručně k těmto pozměňovacím návrhům.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Na některé věci můžeme mít jenom lehce odlišné názory. A za třetí, je jedna věc, kterou jsme se na výboru pro sociální politiku nedozvěděli a možná, že se ji dozvíme dneska na jednání pléna Poslanecké sněmovny. Proto i to výsledné hlasování výboru pro sociální politiku, který tento výbor podpořil ten senátní návrh. Zadruhé, v té diskusi bylo jednoznačné, že jsou některé věci, na kterých se lehce rozcházíme.
To je všechno.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. To znamená, nechceme zařadit tento bod.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že se nám nikdy nepodařilo definovat napříč politickým spektrem české národní zájmy, tak to prostě takhle nelze říct a já prosím, ať to neříká. Přesto se domnívám, že naše priority národních zájmů jsou velmi odlišné.
Pan poslanec Koníček stáhl svoji přihlášku, protože jeho návrh byl totožný s tím, který přednesl pan předseda Kováčik. Jestliže tomu tak není, tak se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak byly předneseny. Hlasování o gremiálním návrhu. Kdo je proti? Nejprve tedy bod 18, sněmovní tisk 160, o sociálních službách, jako první bod dnešního jednání. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? A nyní budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 10, sněmovní tisk 38, církevní restituce, který by měl následovat podle návrhu pana předsedy Kováčika po těchto třech bodech, které jsme si právě odsouhlasili. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu jednání a já otevírám bod číslo 18, kterým je Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní senátorka Emílie Třísková, kterou tímto mezi námi vítám.
Jedná se o navýšení příspěvku u občanů, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, které žijí v domácím prostředí, nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně -
My jsme hovořili o těch částkách. Já jsem přesvědčený o tom, že tam je víc nevyhovujících faktorů. Jedním z nich je i ten systém posuzování. To znamená, že bych v rámci této diskuse chtěl požádat paní ministryni, aby v rámci přípravy další novely zákona o sociálních službách vzala i tuto diskusi v potaz a hledala nový způsob posuzování příspěvku na péči, tedy posuzování stupně závislosti. Opět se tedy jedná o variantní řešení. To bude jeden pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. A můžeme diskutovat o tom, jestli ten náš návrh je více či méně komplexní. Ale jde o to, abychom dokázali najít systém, který bude nejvíc funkční. Na to jsou různé názory. Ono to není jenom o tom příspěvku na péči, ale je to o celkové koncepci financování pobytových sociálních služeb. Teď v tomto případě přicházíme s návrhem, abychom navýšili příspěvek na péči alespoň v tom čtvrtém stupni o stejnou částku, o kterou chceme navyšovat u poživatelů, kteří jsou v domácím prostředí. A zároveň říkáme, že si myslíme, že je potřeba to i rozpočtově krýt.
Poprosím pana poslance Juránka, který je v tuto chvíli přihlášen jako poslední do obecné rozpravy.
Když se rozhodneme pomoci, a teď bych řekl nejenom ve čtvrtém stupni, ale i ve třetím stupni, tak na tom stát vydělá. Tato záležitost stojí za propočítání a máme tam vlastně obrovskou rezervu. Ta druhá věc, kde stát šetří a šetřit by neměl, je potom ještě na důchodech. Ujišťuji vás, že kdyby se nestarala devět roků o svoji maminku, tak by brala víc, než je průměrný důchod. Já k ní vyzývám i všechny ostatní. Svého času se podařilo prosadit, že u zákonů se píše, jaký dopad to má na veřejné rozpočty.
Ještě se přihlásila paní poslankyně Aulická Jírovcová.
Bavili jsme se i o nesystémovosti jednotlivých návrhů a s tím možná i o budoucí změně financování sociálních služeb.
Nejprve jsme společně s hnutím ANO, které je protikorupční hnutí, nebo aspoň se tak tváří, zařadili bod registr smluv na jednání dnešní Poslanecké sněmovny. Následně ho ODS navrhla přerušit do té doby, než se vyjádří ministr obrany k registru smluv, protože by tam chtěli dozařadit ještě něco o vojenských podnicích. Ministr obrany za ANO přijel, zmateně se zatvářil a zase odjel a tím jsme skončili. Já nevím, jestli to zatváření je možné brát jako vyjádření, čili jestli byla naplněna hypotéza toho usnesení Poslanecké sněmovny, nebo jestli má vystoupit s přednostním právem, nebo jestli příště, až bude mluvit, tak bude naplněno to vyjádření, jestli se to automaticky dostane znovu na program. A to je něco, s čím my nesouhlasíme, a samozřejmě budeme trvat na tom, aby se ty věci kolem Andreje Babiše a jeho syna rozkryly až do poslední kapičky. A stejně tak budeme trvat na tom, aby zákon o registru smluv nebyl tímto krokem paralyzován navždycky, ale aby se dostal na další jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji. To byl s přednostním právem předseda klubu pirátské strany Jakub Michálek.
Ano, je pravda, že jsme se ráno dohodli, že podpoříme zařazení tohoto bodu dneska na pořad schůze, což se také stalo. On mi řekl, že to budou projednávat příští týden na výboru pro obranu. Toto mi pan ministr slíbil, než odjel.
Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji vám za slovo. Hlavním smyslem a cílem novely je zavést v českém volebním systému možnost distančního hlasování, tedy tzv. korespondenční volby. Volební právo obecně je jedním ze základních práv, které je zakotveno právními předpisy té nejvyšší síly, a to jak Ústavou České republiky, tak také Listinou základních práv a svobod. Listina pojímá volební právo jako základní ústavní právo umožňující občanům podílet se na správě věcí veřejných svobodnou volbou svých zástupců. Volební právo je chápáno jako individuální.
Ovšem i jinde stát zdaňuje úroky, které jsou nižší než inflace. A na závěr otázka účinnosti. - Obvykle řízení o ústavnosti zákona trvá asi rok. Pak nastupují otázky případné náhrady za aplikaci neústavního zákona. Proto je správné tyto důsledky omezit, pokud již v rámci legislativního procesu je zřejmé, že určitý zákonný návrh je ústavně sporný a bude posuzován Ústavním soudem. To jsem zde již zmiňoval. I zde ve stanovisku Za prvé, zdanění finanční restituce, tedy vlastní finanční náhrady, je neústavní. Za druhé, zdanění úrokového navýšení finanční náhrady je obecně přípustné, sporné však je, zda může stát vrchnostenskou změnou daní fakticky měnit výši svého plnění ve smlouvách o vyrovnání s církvemi. Církvím a náboženským společnostem, dále jen církve, vzniklo legitimní očekávání na vyplacení finanční náhrady v konkrétně stanovené výši včetně indexace. Případné snížení vyplacené náhrady ze strany státu by bylo v rozporu s tímto legitimním očekáváním a muselo by být zdůvodněno zvláště závažnými důvody, například neschopností státu dostát svým závazkům z důvodu mimořádné fiskální situace, zjištění konkrétních a závažných pochybení při výpočtu finanční náhrady a podobně. Vzhledem k tomu, že jde o součást procesu odluky státu a církví, součástí posouzení by mělo být i hledisko, do jaké míry jde o přípustný zásah do náboženské svobody. Stejně tak není nikde doloženo, že by došlo k jakýmkoliv závažným pochybením při výpočtu finanční náhrady. Pokračuji ze stanoviska docenta Antoše. Pro první variantu hovoří především zdůvodnění navrhované úpravy ze strany předkladatelů, i ve stanovisku vlády, ale i z mediálních vyjádření. Pro druhou variantu by naopak mohlo hovořit, že nejde o speciální daň, nýbrž pouhé rozšíření obecné daně z příjmu i na finanční náhradu, dokonce by bylo možné argumentovat, ovšem se silnými výhradami, o kterých bude hovořeno níže, že jde o odstranění výjimky oproti běžnému daňovému režimu. V případě, že by se Ústavní soud přiklonil k závěru, že jde o daň, musel by posoudit druhou spornou otázku, a sice, zda nepůsobí retroaktivně.
Každopádně za KSČM jsme říkali dlouhodobě, že valorizován příspěvek na péči ať už v jakémkoli stupni nebyl opravdu dlouhodobě, a v tom čtvrtém i třetím stupni to vnímáme jako pro ty nejpotřebnější. Je to opravdu potřeba.

Jenom pokud jsem to slyšela mylně, tak bych ráda zdůraznila, že není pouze tento návrh ohledně pobytových služeb, ale právě i v Pirátech jsme po diskusích s poskytovateli dospěli k tomu, že skutečně ten rozpor nesmí být tak hluboký, a předkládáme návrh, který by ale měl odloženou účinnost až od roku 2020 kvůli tomu rozpočtu. Takže jenom faktické dopřesnění, že budeme potom ve Sněmovně debatovat o několika návrzích týkajících se právě míry navýšení i do těch pobytových služeb.
Poprosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou.
My jsme hovořili na výboru pro sociální politiku o tom, že je nezbytně nutné, aby došlo k jednání mezi vedením resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.
Paní zpravodajka nemá. Takže žádný návrh na vrácení nezazněl. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.
Děkuji ještě jednou za slovo. Tímto se k němu hlásím. Je to jedna jediná věta. Samozřejmě dám jak paní zpravodajce, tak panu předsedovi. A žádám vás tímto o jeho podporu.
A protože jsme měli technické problémy se systémem, tak ho tady nechám i vytištěný písemně paní zpravodajce.
Poprosím pana poslance Sklenáka. Zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny. Začneme omluvami. To bylo k vyřazení. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Takže ještě jednou vás poprosím o klid v sále a poprosím pana předsedu Faltýnka, aby nám přednesl svůj návrh.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.
S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Munzar.
Součástí by měla být diskuze a informace vlády o dlouhodobé strategii v těchto otázkách na mezinárodní scéně, tedy v OSN a Bruselu. Jak víme, české vlády tyto otázky projednávají v zahraničí léta a popravdě, venku se naši zástupci často chovají jinak než doma. Dále, najít domov pro všechny uprchlíky, které Úřad vysokého komisaře OSN určil jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti. Dále, odsuzovat xenofobii proti uprchlíkům a migrantům a podporovat globální kampaň OSN, která je právě proti xenofobii a rasismu namířena.